Já vám také děkuji. A nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Marek Černoch.
Děkuji za slovo. Ten má nicméně podle nás jednu zásadní vadu. Pokud totiž budou platit majetková přiznání například až od začátku příštího roku, fakticky se tím legalizují všechny zločiny minulosti. My ale odmítáme zametat věci pod koberec a chceme peníze získané trestnou činností tvrdě postihnout. Zákon nemůže říkat, že krást se nemá, až od data jeho platnosti. Slovy prezidenta: Nemůže platit princip "co sis nakradl, to je tvoje, ale dál už krást nemůžeš". Navrhneme, aby se nelegálně získaný majetek dal kontrolovat i 25 let zpětně. Opakuji: daňové úniky a podvody minulosti nemůžeme tímto zákonem legalizovat.
Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Jako první vystoupí pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Černoch.
Jak už jsem řekl v obecné rozpravě, jedná se o možnost kontrolovat nelegální majetek i 25 let zpětně.
V souladu s jednacím řádem se v podrobné rozpravě přihlašuji ke svému návrhu na zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení. Děkuji.
Nikoho nevidím. Pan zpravodaj nebo pan ministr? Dobře, děkuji. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Děkuji za slovo. Naopak jedním z jeho přínosů bude i omezení možnosti úniku informací z probíhajících řízení. Rozpočtový výbor jako garanční návrh doporučil ke schválení. Dovoluji si vás proto požádat o podporu návrhu s těmito změnami při dalším projednávání.
Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Provozovatelem by byla Česká národní banka, a to na náklady státu. Výbory Poslanecké sněmovny projednaly tento návrh zákona.
Já vám také děkuji.
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit návrh tohoto zákona ve znění následujících pozměňovacích návrhů.
Je to druhý hlasovatelný návrh. Máte slovo, pane poslanče.
Dobrý den. Jedná se o novelu, která přináší do horního zákona dvě základní věci, a to omezení či zákaz těžby břidlicových plynů a podzemní zplyňování uhlí. Omezení těžby nebo zákaz těžby břidlicových plynů najdeme v průřezu u politiků všech politických stran. Za všechny bych jmenoval stranu sociálně demokratickou, která dokonce, byly doby, kdy její starostové pořádali na náměstích demonstrace pro zákaz těžby břidlicových plynů. Já nebudu dlouze číst zdůvodnění. Já věřím, že toto zdůvodnění budu mít šanci přečíst při pevném zařazení tohoto bodu a řádně odůvodnit, proč jsem pro zákaz těžby břidlicových plynů a co mne k tomuto vede. Děkuji za vstřícnost.
Ještě budu konstatovat omluvy. Nikoho dalšího přihlášeného nemám. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám.
Předkladatel a bohužel ani vláda na to nereagovali. To je také ukázka toho, jak vláda přistupuje a nakládá se stanovisky své vlastní legislativní rady. Takže jak už jsem zmínil, Legislativní rada vlády považuje toto ustanovení za ústavně nekonformní. Podle jejího názoru je protiústavní nutit poplatníka k součinnosti, aby mu byla uložena vyšší sankce. I na to odkazuje uvedený nález Ústavního soudu.
Ale kolegové, opravdu...
To znamená, obrací se ta zásada, že stát musí někomu prokázat, že se dopustil něčeho nekalého, nějakého protiprávního jednání. Tak by mě zajímalo, na základě čeho bude právě u těch nepodnikajících osob finanční úřad postupovat. Ten zákon, který jsem i z formálního hlediska označil v minulosti za legislativní zmetek, pracuje v tomto směru s různými pojmy. Jako že Finanční správa odhadne výši majetku nebo výši jmění, provede odhad a podobně. Mimochodem, říká se, že to je zákon o prokazování majetku. Jak už jsem zmínil na začátku, vláda pouze vzala několik zákonů v oblasti daní a poplatků a udělala v něm určité změny. O stoprocentním přenášení důkazního břemene jsem hovořil. Legislativní rada vlády totiž konstatovala, že je velmi nesystémové a nevhodné, že tento zákon zvyšuje trestní sazbu za trestný čin nepravdivé informace v prohlášení o majetku na tři roky, tedy z jednoho na tři roky, a vůbec nepočítá například s peněžitým trestem, který by byl v této věci daleko účinnější. Ale navrhuje tam právě uplatnit ten peněžitý trest propadnutí majetku a ponechat tu sazbu na jeden rok. Zákon podle mého názoru skutečně nic nového nepřinese. Mimochodem i dnes daňové orgány, Celní správa, orgány činné v trestním řízení mají celou řadu nástrojů, jak postihovat šedou ekonomiku. Máme zde zákon proti praní špinavých peněz a podobně. Ta sedmimilionová hranice vznikla údajně jako jakási licitace ve vládní koalici. To znamená, budou mít velkou možnost tento zákon obejít. Tento zákon navíc také například neřeší další spekulace s majetkem, jako například když někdo veškerý svůj majetek ukryje do předmětu svého podnikání, do své firmy. Takže řekl bych, že ty pravé spekulanty, ty velké podvodníky, tento zákon nepostihne a bude na základě udávání a podávání podnětů od bdělých spoluobčanů, například sousedů či sousedovi, podnikatelé vůči jiným podnikatelům v konkurenčním boji, tak bude tady snaha je kriminalizovat. A ti, co obcházejí zákony, se usmívají a už se na něj připravují. Děkuji za pozornost.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já myslím, že by si pravice měla ujasnit předtím, než budou následovat další vystoupení, svou argumentaci. Patřím k těm, kteří ten zákon dlouhodobě podporují. My jsme předložili jako sociální demokraté tehdy v opozici už v září 2010 podobný zákon. A když se podíváte do různých zahraničních úprav, tak je legitimní volit buď daňovou, nebo správní cestu. A myslím si, že v tomto smyslu je správné, že dnes máme na stole návrh, který dokáže alespoň většině problémů neplacení daní předcházet preventivně.
Rovněž i řada měst má záměr na rozšiřování těchto tratí. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu kolegu Pletichovi.
Jeden pozměňovací návrh je: výše přirážky stanoví dopravce. Druhý pozměňovací návrh zpřesňuje definici souvisle zastavěného území. K stejnému zpřesnění definice se přihlásili jak slovenští zákonodárci, tak rakouští zákonodárci. Stejně tak je to v Německu. Tento pozměňovací návrh nese číslo 4451, ke kterému se také přihlašuji.
Děkuji panu poslanci Foldynovi.
Já za slovo děkuji. Za prvé jako zpravodaj se hlásím k návrhu na legislativně technické úpravy. Děkuji za pozornost.
Nyní poslední přihlášený v podrobné rozpravě, pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji mnohokrát. Velmi krátké zdůvodnění.
Není tomu tak.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře souvisí se souběžně předloženým návrhem novely zákona o dráhách a implementuje rovněž právo Evropské unie, zejména směrnici o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Tento návrh byl rovněž představován a podrobně projednáván v hospodářském výboru i na semináři v podvýboru pro dopravu. Dovolte mi i zde pouze stručný úvod. Jedná se o rozsahem nevelký návrh, jehož předmětem je zřízení nového ústředního orgánu státní správy, vymezení jeho základní kompetence a organizace. Konkrétní a podrobné vymezení působnosti a pravomoci úřadu se pak nachází v příslušných dopravních zákonech, zejména v zákoně o dráhách. Směrnice tomuto subjektu svěřuje především rozhodování sporů mezi provozovatelem drážní infrastruktury a zařízení služeb a dopravci při přístupu a užívání dopravní infrastruktury, kontrolní pravomoc a rovněž možnost ukládat sankce. Ve vztahu k postavení a organizaci regulačního subjektu pak směrnice klade důraz zejména na široce pojatou nezávislost regulačního subjektu na podnikatelských subjektech i na ostatních úřadech a klade určité požadavky i na osoby v čele tohoto subjektu. Na předsedu návrh pak klade určité požadavky pro jeho jmenování, zejména pak vzdělání a praxi, stanoví neslučitelnost funkcí a omezuje možnost jeho odvolání. Vedle uvedené působnosti v oblasti drážní dopravy navrhuje Ministerstvo dopravy rozšířit působnost úřadu i na dílčí oblasti v rámci letecké dopravy - cena za užívání letišť a pozemních komunikací, zavádění evropské služby elektronického mýta. Jedná se o krok, který je v souladu s evropskou směrnicí, a působnost nového úřadu by tak v sobě sloučila všechny typově obdobné rozhodovací pravomoci, které stávající dopravní zákony obsahují. Je ovšem třeba zdůraznit, že i tak se naprostá většina činnosti úřadu bude soustředit v oblasti provozování drah a drážní dopravy. Obě uvedené oblasti jsou rozsahem nevelké. Při projednávání v hospodářském výboru byly navrženy pozměňovací návrhy i v oblasti podoby úřadu, kdy se mimo jiné navrhovalo zúžení jeho působnosti pouze na drážní dopravu, ovšem tyto Ministerstvo dopravy nepodporovalo a nebyly přijaty. Koncepce nového úřadu, jeho působnosti a pravomoci byla rovněž podrobně vysvětlena na semináři na podvýboru pro dopravu v minulém týdnu. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, jsem si vědom jisté kontroverze návrhu na zřízení nového úřadu. Ministerstvo nicméně zvažovalo různé přístupy pro převedení regulačního subjektu do vnitrostátního práva a provedlo rovněž komparaci vybraných zahraničních úprav. Nejedná se tedy o rozhodnutí ukvapené či nepromyšlené.
Já za slovo děkuji a i v tomto případě budu velmi stručný, protože cesta tohoto zákona Sněmovnou je naprosto totožná jako u předchozího zákona.
Na tuto podzákonnou právní úpravu se bude samozřejmě vztahovat samostatný legislativní proces.
Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi za úvodní slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Směrnice stanoví podrobná pravidla týkající se charakteristických rysů rozpočtových rámců členských států. Lhůta pro transpozici směrnice uplynula již 31. prosince 2013 a Česká republika byla v lednu 2014 Evropskou komisí upozorněna na uplynutí termínu pro provedení směrnice. Aby bylo možné zveřejňovat komplexní fiskální údaje dle požadavku směrnice, je nutné zajistit vstupní data také od některých dalších subjektů, kterým to současná právní úprava v ČR nijak nepřikazuje, a pokud ano, tak zcela nedostatečně. Z pozice sněmovního zpravodaje doporučuji vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí pustit do druhého čtení.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku, ale vidím... A teď se musím zeptat - s přednostním právem, pane předsedo? Protože se hlásí váš stranický kolega Vilímec. Prvním přihlášeným je pan poslanec Vladislav Vilímec, poté pan poslanec Stanjura. Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. A myslím to vážně na obě strany Poslanecké sněmovny... Tak.
Také ty údaje požadoval Eurostat. Mohl jsem se přesvědčit, že vyplňování těchto pomocných analytických přehledů i přes fungující softwary není snadné a přineslo obcím, především účetním a finančním odborům, poměrně velkou administrativní zátěž. Docela by mě zajímalo, jestli někdo na Ministerstvu financí vůbec s těmi údaji pracuje. Mám takový pocit, že ani ne. Ale uzákonilo se to a musí se to vyplňovat. Takové zákony se vždycky zaštiťují nějakým požadavkem Evropské unie, směrnicemi. Předkladatel přiznává, že v těchto případech to bude mít dopady na podnikatelské subjekty. U nemocnic vlastněných kraji je to však naopak.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Ano. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Je to J1 až J5, hlasovat společně.
Proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Prosím další návrh. Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končí. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. V tuto chvíli vyhlašuji na žádost pana zpravodaje a legislativy třicetiminutovou přestávku, aby zkontrolovali, že všechno proběhlo v pořádku. Sejdeme se tady za třicet minut. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Prosím další návrh, pane zpravodaji. Stanovisko pana ministra? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 103, přihlášeno 186 přítomných, pro 174, proti nikdo.